Z celkového počtu úmrtí ročně je to pak přitom jeden z pěti, který zemře na nemoci spojené s kouřením. Jen dnes zemře 50 kuřáků, kteří si život zkrátili o mnoho let. Průměrný kuřák se k ní svým rozhodnutím přiblíží o 15 až 18 let. Pasivní kouření způsobí u kuřáků 30 % rakovin plic. To přeci není normální! Jinak je to také odpověď na argumenty kolegů z ODS. Říkají, že je svoboda a každý má právo si vybrat, zda půjde do restaurace, kde se kouří, nebo kde se nekouří. Ne, jsem si jist, že tohle ohánění svobodou není správné a dosti kulhá. Jsou snad nesvobodní Britové nebo Irové nebo Italové? Dovolte mi ještě po základních faktech i vám něco ukázat. Teď je to ve Sněmovně moderní, a tak jsem i já šel s dobou. Několik obrázků, co způsobuje kouření.
Je evidentní, že vystoupení pana ministra s rekvizitou vyvolalo mnohé reakce, takže nejprve faktické poznámky. Faktickou poznámkou? Pokud uplatňujete přednostní právo, pane zpravodaji, tak až po faktických poznámkách. Prosím, dvě minuty.
Tohle jsem nikde nečetl! Proč se neříká a proč ministr financí, který tedy tady zrovna není, by neměl chtít, aby na těch krabičkách, kde je vážné varování, že kouření škodí zdraví, se zároveň objevila věta: ministr financí poníženě děkuje? Takže já v tom nevidím úplnou férovost, a proto také pro ten zákon hlasovat nebudu. Ale to je věc do jiných debat, takže jenom jsem musel vystoupit, protože to tak cítím.
Nebojte se, nebude to legrace. Já s vámi se vším souhlasím, přesto kouřit nepřestanu. Ale to jsem říct nechtěl. Uvědomujete si, kolik tu leží podstatných zákonů? Zákon o prokazování majetku, zákon o referendu a mohl bych jmenovat. My jsme sem přišli a všichni jsme začali bojovat proti korupci, za dobro, za všechno, a pak to smete jeden, který bojuje za zdraví.
Mám zde ještě tři faktické poznámky - pan poslanec Stupčuk, potom paní poslankyně Marková a potom pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty.
Děkuji za slovo. A to jsem od počátku říkal a tvrdím, že to je nefér. A pokud je tedy problém s personálem, tak samozřejmě buď takové prostory, kde se kouří, můžou být bez obsluhy, anebo tam bude obsluhovat personál, který také kouří. Je to 34 % dospělé populace, která pravidelně užívá tabákové výrobky.
Werich to říkal velmi jasně.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Někdo tady řekl: Kde jsou peníze, které tekly kdysi do sportu? Byl to státní rozpočet. Jen za posledních 15 let vzrostla u dětí obezita čtyřikrát. Je zcela nezbytné, aby současně došlo k postupnému, ale říkám, až razantnímu navýšení objemu finančních prostředků ze státního rozpočtu s efektivním, správně nastaveným a hlavně kontrolovatelným financováním, což v minulosti nebylo. Jeho zavedení by mělo nastavit rozsah finanční podpory ze státního rozpočtu až na konečného příjemce. Rejstřík se tak jeví jako v současné době nejobjektivnější normou reálného stavu aktivních sportovců, neboť by mělo dojít k celkem velmi přesnému získání údajů, které bude poměrně těžké zpochybnit. Za pozornost také stojí zřízení Národní rady pro sport jako poradního orgánu pro koncepční záležitosti pro oblast sportu. Podrobnosti o organizaci a činnosti stanoví statut, který schvaluje Ministerstvo školství. Předsedu a členy jmenuje ministr. Osobně si myslím, že bude nutné při jmenování členů, a myslím, že už to tu někdo zmínil, vyloučit nerovnoměrné zastoupení sportovního prostředí. Pokud bude tato novela schválena, bude možné časem zjistit, do jaké míry byl splněn její hlavní cíl, adresnější financování zejména základních článků sportovních spolků, a také by měla přispět k lepším podmínkám přijetí nového zákona o podpoře sportu.
Jenom velmi stručně, odpusťte, už nebudu zdržovat. Ale přišlo mi malinko nekorektní to srovnání mého předřečníka, jaký podíl výdajů ze státního rozpočtu na sport se vydával před 27 lety a jaký dnes. Prosím, uvědomme si, že ty anabolické steroidy, které byly tenkrát používány k větší slávě socialistické tělovýchovy, byly strašně drahé a spolkly podstatnou část z této částky.
Pan poslanec Benda a připraví se pan poslanec Andrle.
Takže já jsem v malinko složité situaci, že mě kolegové v mnoha věcech předběhli. Ale přesto několik poznámek bych říci chtěl. Nedivím se, že pan kolega Pojezný vítá rejstříky. Já se obávám, že nebude. Ale nevím, jestli cesta, kterou zvolili, je opravdu ta správná. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Kdo zná zákon 365 o informačních systémech ve veřejné správě? Kdo ho zná na Ministerstvu školství, by mě zajímalo. A velmi bych prosil, aby pak tento výbor byl přikázán nejenom školskému výboru, ale i výboru pro veřejnou správu, který byl vždycky garantem informačních systémů veřejné správy. Že jejich správnost garantuje stát.
Tím jsme de facto i závěrečnými slovy ukončili sloučenou rozpravu a můžeme se vrátit k jednotlivým přerušeným bodům. Takže je tam návrh na zamítnutí, který budeme hlasovat nejdříve. Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Budeme se proto zabývat přikázáním výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný výbor jako garanční? Není tomu tak. Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Pan poslanec Klán, potom pan poslanec Kučera. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Navrhuji ještě hospodářský výbor.
Ano, hospodářský výbor. Pan poslanec Kučera? Zopakuje.
Já bych doporučila na projednání výbor pro sociální politiku.
Sociální politika.
Děkuji.
Veřejná správa. To jsou všechny návrhy. Zemědělský výbor, ano. Prosím, pane poslanče.
Pane předsedající, já si myslím, že tento zákon vyvolá docela vážnou a velkou debatu u společnosti. Lze předpokládat, že se budou ozývat protesty, budou petiční akce, podpisové akce, čili doporučuji petiční výbor. Týká se to ochrany lidských práv a stížností nás 30 % kuřáků.
Hlasování číslo 271, z přítomných 158 pro 52, proti 66, návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na hospodářský výbor. Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro sociální politiku. Hlasování číslo 273 jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru pro veřejnou správu. Ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 274, z přítomných 158 pro 58, proti 73, ani tento návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o přikázání zemědělskému výboru. Děkuji vám. Poslední návrh na hlasování je přikázání výboru petičnímu. Ptám se, kdo je pro petiční výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme se zabývat návrhem nejdříve na zamítnutí, který byl podán ve společné rozpravě. Pane zpravodaji, nebyl podán žádný jiný návrh? Není tomu tak. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 277, z přítomných 156 pro 57, proti 79, návrh nebyl přijat. Budeme se tady zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví a hospodářskému výboru.
Ministerstvo tato data zpracovává, využívá pro účely v souladu se zákonem. Stejně tak poprosím kolegy, aby se více seznámili s otázkou sankcí, které tady byly opakovaně definovány jako drakonické, protože zase se jedná o platný stav zákona. Takže také to není něco, co bychom předkládali k této novele. Například víte, že problematika sociálních služeb nebo dalších služeb je právě řešena prostřednictvím plánu. Plán je skutečně pořizován v samostatné působnosti, nicméně jak už jsem zmínila jiné oblasti regulace, není to neobvyklé. A pokud hovoříme o spojování finančních prostředků státu, obce a krajů, tak toto pokládáme za legitimní, nepokládáme to za obtěžující. Tady je potřeba si totiž přiznat, že ta mince má dvě strany. Takže v tomto duchu naopak rejstřík má fungovat přesně opačným způsobem a má toto odstranit.
Čili předpokládám, že tento rejstřík má ministerstvo následně verifikovat. Zřejmě jenom samo pro sebe, protože nikdo jiný do něj nemá vstup, ale že tento rejstřík má ministerstvo následně verifikovat. Pokud to opravdu myslíte vážně, tak nemůžete myslet větu z důvodové zprávy, ve které řeknete, že zřízení takového rejstříku bude stát několik milionů. To není jenom takové, že řekneme, že je verifikujeme tím, že jsme dali sankci, kdo nám je dá nesprávné, bude za to potrestán. To není verifikace. To jste si měli udělat případně jako poznámku, jako podmínku dotace. A kdo vám dá nepravdivý údaj, tak mu příští rok už dotaci nedat. Ale jakmile jednou řeknu, že ministerstvo zodpovídá za to, co je v rejstříku, tak ta verifikace musí proběhnout a nemůže ležet jenom na těch svazech. To je první poznámka k tomu rejstříku. Druhá poznámka. Aby měl nějaký smysl, tak přece by do něj měly mít vstup i ostatní orgány, které mohou rozhodovat o dotacích. Jinak si to vedete jenom sami pro sebe. Takhle to vypadá, že si to vedete jenom sami pro sebe, možná že ještě budete spolupracovat s nějakými jinými ministerstvy. Je to každá sportovní organizace, která požádá i v té poslední obci o podporu. No tak si to, paní ministryně, prosím přečtěte pořádně. Sportovní organizace, která požádá o podporu, podporu smí poskytovat stát ze státního rozpočtu, kraje z krajských rozpočtů, obce z obecních rozpočtů. Takhle je to přesně napsáno. Tady žádnou specifikaci nemáte. Možná jsme to schopni upravit, ale musíme to upravit. To jsme asi nechtěli, ale je to takhle napsané. Dokonce i jenom ten, který požádá, a ne který tu podporu dostane. To je nejpodstatnější výhrada proti rejstříku, proti kterému bych měl pochybnost, jestli v tomto rozsahu má být opravdu veden celý. Ale když už má být veden, tak už musí být jasné, pro koho je veden, kdo do něj má vstup a za jakých okolností se do rejstříku zapisuji, a nemůžu tyhle tři věci míchat. Nemůžu říkat současně, že se zapisují všichni a nikdo jiný kromě MŠMT do něj nemá přístup. A poslední věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to je opravdu spíš možná moje neznalost, ale rád bych se na ni přece jenom paní ministryně zeptal. Tam si nejsem jist, jestli vůbec je možné, abyste s ním koordinovali, protože v takové chvíli bychom se dostávali do toho, že ten úřad je a priori ve střetu zájmů. Pokud vám předem dá stanovisko, že s tím souhlasí, a pak je to on, kdo to má posuzovat, případně je to on, kdo dává podklady Evropské komisi, zda nedošlo k nedovolené veřejné podpoře. Zase bych prosil, aby se příslušný výbor na to podíval, ale myslím si... Vím, jak je to myšleno, možná je to myšleno i dobře, ale obávám se, že je tady porušováno jako rozdělení moci mezi jednotlivé orgány státní moci. Děkuji za pozornost.
Ještě než dám slovo panu poslanci Andrlemu, s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, bylo tady řečeno již hodně. Já si dovolím také několik slov tady k této novele zákona o podpoře sportu přidat. Občas je to podnětné a nebo je možné potom na to lépe reagovat. To říkám jako člověk, který kdysi se chtěl stát učitelem tělocviku. Ale přesto tady se řeč mých předřečníků k financování sportu velmi často stáčela, já tomu věnuji také část toho svého expozé. Pak dochází k tomu totiž, že největšími zastánci hazardu jsou paradoxně sportovní a prospěšné organizace, aby měly peníze na svoji činnost. Sport je v každém případě v zájmu tady tohoto státu, a má ho proto financovat stát a ne hazardní lobby. My jsme jako KDU-ČSL během přípravy tento zákon aktivně velmi připomínkovali a z našeho pohledu nejproblematičtější pasáže už v této novele nejsou.
A hlavně aby se také nekradlo.
Děkuji panu poslanci Štětinovi. S další faktickou poznámkou pan předseda. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Sazka nemohla být zprivatizována, protože nikdy nebyla státní. Sazka byla vždycky privátním subjektem, byla v majetku tělovýchovných svazů a to jsou privátní subjekty. To se hřejí. A co se děje s těmi penězi, které ze Sazky šly do sportu? No jsou příjmem státního rozpočtu. Sazka neplatila daně a onen povinný odvod na dobročinné účely, který platily loterijní organizace, byl odvodem Sazky do ČSTV a do tělovýchovných svazů.
Pan poslanec Holík se omlouvá do 14.15 z pracovních důvodů. Pan poslanec Procházka ve středu od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.
Úkoly obcí - obce to stejně plní a vždycky to plnily a plnit budou muset, protože by na té obci nevydržely. Koukněme se, jak to vypadá už teď při hodinách tělocviku, při náborech na Ministerstvo vnitra nebo vojáky. Ať si to ministerstva mezi sebou vyřeší. Možná to tak chodí na velkých obcích. I to si myslím, že funguje a že na to není potřeba nic nového vymýšlet. Takže abych to shrnul, nedomnívám se, že rejstřík je dobrá věc.
Pan poslanec Novotný, rovněž faktická poznámka.
Už jsem nechtěl vystupovat, ale protože jsem byl prakticky vyzván. Já celý život trénuji mládež třikrát týdně dvě hodiny, soboty neděle jezdíme po turnajích. Prakticky všechno to ti lidé dělají zdarma. Takže za prvé bych chtěl reagovat na tu poznámku prostřednictvím předsedajícího na pana poslance Fialu s tím, že opravdu má pravdu, že ta hřiště se zamknou nebo znepřístupní a podobně. Tady ovšem největší problém je opravdu sehnat trenéry. Další věc je k tomu ministerstvu. Já jsem samozřejmě neapeloval na to, aby bylo ministerstvo sportu zřízeno jenom kvůli tomu, aby tady vznikl další aparát. Ale na druhou stranu musím říct, že když bylo zřízeno Ministerstvo kultury, tak také lidi nezačali víc zpívat nebo víc hrát divadlo.
To byla poslední faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Podívejte se, srovnávat to s vědou nebo se vznikem ministerstva pro vědu - věda dneska má aspoň svoje agentury. Má Grantovou agenturu, má Technologickou agenturu s vlastní samostatnou rozpočtovou kapitolou. Sport nic takového nemá. Sport je organizován prostě pod Ministerstvem školství. A bylo by dobře, kdyby prostě mohli sportovat sport, který je baví v klubech, jenomže tam to stojí peníze. Proto je tady dobrá vůle nové ministryně školství dostat peníze na podporu sportujících dětí a mládeže přímo do klubu. A aby bylo vidět, do jakých klubů to poslat, tak je třeba, aby ministerstvo vědělo, kolik dětí a jaké ročníky tam jsou.
Já jsem občas ochoten být za kašpara, ale jenom když musím.
Hezké odpoledne, dámy a pánové. Moje poznámka směřuje k tomu, abychom tady přestali z toho dělat divadlo.